Jinými slovy si to překládám - pan Bakala má strach a utíká z dosahu justice Evropské unie a České republiky. To považuji za docela velkou chybu a byl bych velice rád, kdyby se vláda k tomu postavila čelem, informovala nás o krocích, které jsou činěny, informovala nás o stavu vyšetřování, které vede protikorupční policie v této společnosti, informovala nás také o tom, co míní činit ve věci řešení neutěšené situace zaměstnanců OKD. Děkuji vám za podporu.
Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem předsedu strany TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Promiňte, dámy a pánové, že zdržuji, ale vzhledem k tomu, jak probíhá v posledních týdnech veřejná diskuse, nepokládám za možné některé výroky ponechat bez korekce. Pan poslanec Luzar navrhl tento bod s tím, že na jeho konci by Poslanecká sněmovna měla vládě uložit příslušné kroky. Vláda se Poslanecké sněmovně zodpovídá. Poslanecká sněmovna vládu kontroluje, schvaluje či neschvaluje její zákony. Poslanecká sněmovna může vládě vyslovit nedůvěru, a tím ji přimět k demisi, ale nemůže jí nic ukládat. Může jí pouze doporučovat.
Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou.
Vysvětlení. Vnitrostátní úprava v žádném případě nesmí odporovat směrnici. A my vlastně říkáme, že potrestáme toho, kdo udělal chybu, přestupek, trestný čin, cokoliv chcete, dvojnásobkem. Jinými slovy, pokud někomu vznikne škoda, obrátí se na soud a musí tu škodu prokázat. Chci jenom říct, že u nás v právním řádu se toto vyskytuje dvakrát. To se ovšem týká zásahu do přirozených práv člověka. Osoba pověřená kolektivním správcem výkonem některých jeho činností je v oblasti pověření ve vztahu k uživatelům předmětu ochrany vázána všemi povinnostmi a omezeními, které tento zákon stanoví kolektivnímu správci." Cílem návrhu je zamezit nežádoucí konkretizaci textu právní úpravy výčtem některých činností, které by kolektivní správci mohli přenést na třetí osoby. Jinými slovy, každý, koho pověří kolektivní správce, je vázán stejnými právními předpisy jako kolektivní správce. Dále. A poslední v této sérii. Velmi krátké zdůvodnění, abych nebyl až moc dlouhý. Vládní návrh novely neobsahuje definici sazebníku a ani žádným způsobem nezdůvodňuje, proč by právě takové slovo mělo být do zákona nově zavedeno. V běžné praxi se termín sazebník používá v situacích, kdy jsou sazby pevně dány, jako například sazby pokut, soudních poplatků nebo místních poplatků. Parlament jako zákonodárce v minulých letech stanovil, že při výpočtu výše odměn hrazených kolektivním správcům například ubytovacím zařízením má být zohledněna obsazenost pokojů. Je logické, že když je pokoj prázdný, nikdo v něm není ubytován, tak v něm nemůže docházet k užívání nebo k šíření předmětu ochrany. Tato skutečnost byla při projednávání tohoto ustanovení jasně a logicky zdůvodněna. To já prostě nepovažuji za správné.
Děkuji.
Zároveň za chviličku přeruším naši 50. schůzi.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Chtěla bych požádat jménem politického klubu ODS o zařazení bodu s názvem Informace vlády o zajištění letecké záchranné služby od ledna 2017 a v dalších letech. Budování letecké záchranné služby v České republice trvalo více než 20 let. Nyní však nastoupila neschopnost a politikaření a hrozí, že funkční systém se rozpadne, stane se neefektivní a navíc i riskantní pro pacienty. Všichni dlouho vědí, že k 31. prosinci 2016 končí smlouvy se soukromými provozovateli a že se nebude jednat o triviální výběrové řízení, ale ministr Němeček vše ovšem podcenil a navíc do jeho kompetence opět vstoupil pan ministr financí Babiš. Výsledkem je tzv. kompromis, který je špatný, protože ničí, co funguje, bude dražší a umožní další netransparentnost a rozdělování pašalíků. Za prvé: Výběrové řízení bylo vypsáno až v květnu a od začátku bylo velmi pravděpodobné, že výsledek bude napadán, neboť jde o poměrně komplikované výběrové řízení. To se nyní stalo a námitky řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Máme začátek listopadu a od ledna 2017 mají létat na čtyřech stanovištích z deseti noví provozovatelé, ale stále nejsou uzavřeny nové smlouvy. Materiál vypracovaný 24. října - lékaři ze záchranné služby hovoří o tom, že pro adekvátní, rozumějme pro pacienty bezpečné, převzetí stanovišť a zaběhnutí nových osádek je zapotřebí až osm měsíců. Dámy a pánové, to nelze nazvat jinak než jako nevídaný hazard se životy pacientů ze strany ministra zdravotnictví. Za druhé: Kompromis, ke kterému dospěla tato koalice, je méně efektivní než současný systém. Třeba proto, že letecká záchranná služba provozovaná armádou a policií je dražší, a přesto budou obsluhovat dvě stanoviště navíc. Konkrétně letová hodina vrtulníku Sokol vychází přibližně na 160 tisíc korun, zatímco soukromníci ji zajistí za 130 tisíc. Mohli jsme si o něm přečíst v novinách. Odborníci, kteří jej viděli, kroutí hlavou, neboť evidentně plní zadání, že leteckou záchrannou službu má provozovat státní podnik. Přitom výpočty jsou provedeny tak ledabyle, že je třeba se ptát, zda by pan Babiš nechal projít něco takového ve své firmě, i kdyby byla rodinná. Takže poté, co si vybudují kapacity, se vše po pár letech vrátí znova k současnému stavu? Krásně jste si to, kolegové v koalici, zařídili. Kážete vodu, a pijete víno. Jsem přesvědčena, že je to tak závažné téma, že bychom se jím měli zabývat, už jenom proto, že jsme se dneska z médií mohli dozvědět, že s panem Němečkem se kýve židle a že pravděpodobně skončí. Ale musí. Jde tady o životy deseti milionů občanů České republiky.
Prosím, máte slovo.
Pouze upozorňuji, že ten návrh je podepsán poslanci napříč politickým spektrem. Skutečně je potřeba, abychom se s tímto tiskem v nějakém rozumném čase vyrovnali. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu mého návrhu.
Děkuji za slovo.
To byly všechny návrhy na změnu pořadu schůze. My se vypořádáme hlasováním s jednotlivými návrhy. Hlasování končím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím.
Při sjednávání sazeb odměn se zohlední délka období, na něž se sazby odměn sjednávají. Sazby odměn se sjednávají vždy před začátkem kalendářního roku, v němž mají být účinné. V případě smluv na delší období než 1 rok se sazby odměn sjednávají vždy před začátkem kalendářního roku příslušného období." Opět navrhuji změnu ve slově "sazebník", tak jak to vyplývá ze znění zákona a posloupnosti. Dle mého názoru, tak jak je navrženo to dohodovací řízení, řeknu to slangově, nemá koncovku. Na závěr mi dovolte jednu z posledních věcí a ta v podstatě reaguje na již zmíněné navrhované sazby OSA a dalších na příští rok, to, co vyvolalo takové pozdvižení nejenom v obcích, ale vůbec ze strany uživatelů. Během tohoto přechodného období jednoho roku budou moci proběhnout řádná dohodovací řízení o cenách, která předpokládá novela zákona. Nebo zvýšeny pouze o inflaci, jak předpokládá pozměňovací návrh. Jinými slovy, navrhuji odložení účinnosti novelizačního ustanovení bodu 10 článku I, kterým má být zrušen limit maximální výše odměn hrazených kolektivním správcům provozovateli ubytovacích služeb, a to o jeden rok. Zpřehledňuje se cenotvorba poplatků za užití děl, zvyšuje se právní jistota o legalitě hodnoty poplatků. Eliminuje se řada zbytečných soudních sporů o určování výše cen. Zajišťuje se jistota obecně známé legální ceny za užití díla ještě před počátkem období, za které se má platit.
Děkuji, pane poslanče. Já samozřejmě nechci nikoho omezovat, ale pokud máme elektronický systém evidence pozměňovacích návrhů, tak není nutné ty návrhy již jednou do systému podané číst. Jenom apeluji na to, abyste zvážili možnost podání do systému bez dalšího načítání na sněmovně. To byl konec konců důvod, proč jsme ten systém zaváděli.
Nikoho nevidím, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Já respektuji to, že jsem udělal chybu. Je to moje chyba. Uznávám svoji chybu. V tom má kolega Stanjura pravdu. Skončil jsem rozpravu. Bude nám zbývat pouze hlasování o tom, jestli zamítneme, prodloužíme lhůtu atd. A nyní žádám zástupce předkladatelů, aby to ukončil svým závěrečným slovem.
Já jsem zaznamenal zejména z projevu kolegy Valenty výtku, že jsem možná v úvodním slově nebyl dostatečně důrazný, ale upozorňoval jsem na to, že se obšírněji vyjádřím až v závěru v souvislosti s proběhlou debatou. Já jsem si udělal pár poznámek k jeho vystoupení. Ta první připomínka byla, že tradiční strany chrání zvířata před volbami. Welfare opravdu není klíčovým důvodem podání této novely. Já jsem o tom ve svém úvodu mluvil. Musím zmínit jednu důležitou věc, která se tradičně jako folklor objevuje ve všech projevech oponentů našeho zákona, a to je činnost aktivistů v minulosti na některých farmách. Neustále se vrací jakýsi argument o útocích, o ničení majetku na farmách. Dámy a pánové, dostali jsme dopis od chovatelů zvířat, kteří nás upozorňují, že jsme možná podlehli lobbistickým aktivitám veganských organizací. Já si myslím, že v žádném případě. To, že v minulosti existovaly anarchistické skupinky, kterým nešlo ani tak o chovaná zvířata, ale o vyjádření svého postoje na soukromé vlastnictví, je věc druhá, ale prosím, neztotožňujme tyto lidi s aktivisty, kteří se podílejí na podpoře našeho návrhu. Nelegální chovy. Dámy a pánové, nemám nic proti Mongolsku, ale uvedu ho jako příklad. Máme nějakou hustotu osídlení v České republice a představa, že někde vznikne nelegální chov a nikdo si ho nevšimne a ten chov bude v ilegalitě někde prosperovat, nikdo nezaznamená zápach, nikdo nezaznamená přesuny aut, nikdo nezaznamená kožkování, je naprosto iluzorní. Nelegálních chovů v České republice v tomto ohledu bych se opravdu nebál. Děkuji panu kolegovi Dolejšovi za návrh, aby garančním výborem byl výbor pro životní prostředí. Tolik zhruba k proběhlé rozpravě. Já jsem zaznamenal připomínky pana ministra zemědělství k našemu návrhu včetně ne úplně konformnímu způsobu možného odškodnění chovatelů. Předpokládám, že by se do budoucna v resortu mohly nějaké prostředky najít. V krátkosti k dopisům, které jsme obdrželi, či k vyjádřením chovatelů kožešinových zvířat. Cituji: "Lidským zásahem jsme vyrobili upravený produkt, který je schopen žít v podmínkách, jež mu nastavujeme." Tady asi nijak zmateni nejsme. Žijí v podmínkách, které neodpovídají etologickým požadavkům? Takže předpokládám, že ani tady se nemíjíme s realitou, jak se domnívá předseda základní organizace chovu kožešinových zvířat Českého svazu chovatelů. Děkuji za dnešní debatu a těším se na závěrečné hlasování někdy příště.
Děkuji zástupci předkladatelů. Prosím pana zpravodaje.
Já budu opravdu velmi stručná.
Děkuji paní kolegyni Lorencové. Vím, že to je reakce, ale prosím, vraťme se k tématu. Paní kolegyně Černochová s faktickou poznámkou, kolega Kolovratník je trpělivý.
A vážené kolegyně, kolegové, mě opravdu ta debata fascinuje. Dvě hodiny tady řešíte kožíšky!
Děkuji za faktickou poznámku paní kolegyně Černochové. A nyní řádně přihlášený kolega Kolovratník. Po něm se připraví paní poslankyně Helena Válková.
Děkuji za slovo. Vidíte, že někdy napříč politickým spektrem se dokážeme shodnout. Jsem jedním z těch, kteří podepsali návrh tohoto zákona. Prostě jsem přesvědčen o tom, že chovat zvířata pouze za účelem potěšení, zábavy, kožešiny je prostě zbytečné. Já jsem vnímal debatu na našem klubu dopoledne, ani my nejsme jednotní a to názorové spektrum je skutečně proti sobě na několik částí. Asi i my se nakonec dohodneme na nějakém volném hlasování a bude to na rozhodnutí každého z nás, jak se k tomu postaví. Ale v tuto chvíli z mé strany prosba na vás, pojďme se té normě věnovat v dalších čteních.
Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Vím, že nálada je vzrušená, ale myslím si, že to můžeme v klidu projednat.
Tou společnou hodnotou je úcta k životu. Člověk může libovolně zacházet s tím, co je schopen sám stvořit, to jsou věci. To by nám mohlo být společné. Tím i drobně reaguji na poznámku paní poslankyně Černochové.
Děkuji panu kolegovi Kalouskovi. Paní kolegyně Černochová chce reagovat s faktickou poznámkou.
Kdybych měla dát přednost hodnotě lidského života, nebo života zvířecího a debatě, která tady přes dvě hodiny probíhá, tak bych radši tuto debatu vyměnila za debatu o záchraně životů lidských!
Diskutujeme o tom teprve 55 minut.
A určitě to hlasování, jak řekl můj kolega Kolovratník, u nás vypadá, že bude volné a že bude zřejmě na půlku, to se uvidí. V novém občanském zákoníku již není zvíře věcí.
To si myslím, že je špatně. To je jednoduchá úprava, kdy ten zástupce získává určitá zákonem daná práva, ale i povinnosti vůči kolektivnímu správci.
Dobrý den dámy a pánové. Podle analýzy Parlamentního institutu, kterou jsem si nechala vypracovat, je situace v oblasti poplatků velmi roztříštěná a neexistuje žádná sjednocená evropská platba za užití děl. Nicméně lze konstatovat, že ve srovnání například se Švýcarskem platíme v České republice dvojnásobek švýcarských plateb, a to bez srovnání na cenovou paritu. Množství obcí zřizuje své příspěvkové organizace, které už dnes platí nemalé částky kolektivním správcům. Jde o školy, družiny, pečovatelské domy a jiná sociální či kulturní centra. A i za tyto organizace budou muset samosprávy počítat ve svých rozpočtech s navýšením jejich rozpočtů. Pokud jde o další vývoj sazeb kolektivních správců, nevidím v příjmech obcí a měst žádný další prostor pro jejich zvyšování, než jaké odpovídá vývoji makroekonomických ukazatelů České republiky. Obce a uživatele v České republice nezajímá, jestli jsou autoři hudby v České republice podhodnoceni ve vztahu k jiným autorským profesím, anebo jde o logické nastavení, pokud je v České republice více autorských profesí. To je věcí jednání mezi kolektivními správci. Obce a uživatele zajímá konečná částka, kterou kolektivním správcům budou muset uhradit za všechny autory, a ta už je v České republice zcela dostačující. Nejsem si vědoma, že by kdy v minulosti došlo k tak dramatickému nárůstu požadovaných sazeb. Podle mého názoru si OSA chce zajistit zvýšení svých sazeb na několik let dopředu, aniž by se musela podřídit pravidlům, která má nově stanovit novela autorského zákona. Dámy a pánové, ráda bych vás upozornila na to, co zaznělo ve výboru pro veřejnou správu. Zástupci OSA upozornili, že zastupují zájmy umělců. Za druhé, že stát nemá regulovat tyto poplatky. Zároveň však bylo řečeno, že jde o monopol. Proto bych vás ráda požádala, abyste zaměřili svou pozornost na pozměňovací návrhy, které se budou snažit zamezit skokovému navýšení OSA o 50 % a další věci.
Sněmovní tisk 736 vyjmenovává některé konkrétní body, které by bylo záhodno upravit. Upozorňuje na možný rozporný výklad při tom, kdybychom chtěli respektovat jak tento zákon, tedy stykový zákon, tak současně zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Vše jsou to věci, se kterými se lze podle mého názoru vypořádat při jednání ve výborech. Konstatoval bych a doplnil bych paní senátorku v tom, že není poprvé, kdy se Poslanecká sněmovna zabývá touto materií.
Jedná se o věc, která je opravdu připravována dlouho. V různých chvílích byl různě rozkročen, někdy širší, někdy užší. Myslím, že v tuto chvíli k nám přichází v té variantě, řekněme, užšího charakteru, opravdu vydiskutované oběma komorami, a tím pádem s větší šancí na to projít. Jeví se jako výhodná, ale samozřejmě bude znamenat, že přijetí ústavních zákonů bude nadále o něco malinko snazší. Doposud jsme měli velmi rigidní Ústavu díky tomu, že byla potřeba shoda tří pětin v obou komorách na stejném znění ústavního zákona, a to dokonce v jednom jediném čtení. Zavedení člunku bude možná tendence k tomu častěji měnit Ústavu, o něco zjednodušovat. Jinak bych řekl, že se jedná o návrh, který je poměrně střízlivý a který by měl vyřešit prakticky otázky fungování, které sice vlastně de facto fungují tak, jak dnes stykový zákon navrhuje, ale bylo by to upraveno, a bylo by to upraveno, a v tom má samozřejmě paní senátorka pravdu, v souladu s tím, co předpokládá Ústava, že existuje zákon o styku a zásadách jednání obou komor mezi sebou a navenek.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančními výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Konstatuji, že návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Já tedy děkuji paní senátorce i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Iniciativně tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, myslím, že není třeba, abych zde opakoval podrobnosti o obsahu navrhované novely autorského zákona. Nicméně považují za nutné připomenout několik bodů. Především fakt, že se jedná o novelu autorského zákona, jejímž primárním cílem je transpozice evropské směrnice o kolektivní správě autorského práva, která zavádí jednotný právní rámec kolektivní správy práv s cílem zajistit vysoký standard jejího výkonu zejména z hlediska transparentnosti a finančního řízení kolektivních správců a právní jistoty všech dotčených subjektů, tedy jak nositelů práv, tak i uživatelů předmětu ochrany. Vedle toho se zavádí zcela nová možnost přeshraničně licencovat užití hudby online k povzbuzení rozvoje hudebních služeb v internetovém prostředí. Kromě transpozice novela obsahuje několik významných změn reflektujících problémy z praxe, zejména úpravu tvorby sazebníku odměn nebo nově zaváděnou možnost licencování užití děl na trhu nedostupných a děl osiřelých, sledující usnadnění přístupu ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství v digitálním prostředí. V průběhu opakovaného projednávání ve výborech bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů, které jednak reagují na skokové navýšení sazebníků kolektivního správce OSA, ale mnoho z nich také navrhuje změny ustanovení zákona, která předmětem novely nejsou. Byl bych velice rád, aby za této situace nezanikl výše zmiňovaný cíl předložení novely vládou, tedy transpozice směrnice, která přináší zásadní zvýšení transparentnosti kolektivních správců, zpřesnění dohledových pravomocí ministerstva včetně sankčních ustanovení.
S přednostním právem poprosím k mikrofonu pana zpravodaje a poté pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo. Ano, eviduji váš návrh.